Děkuji, pane předsedo. Hezký večer, dámy a pánové. Chtěl bych říct to, co mě trápí. A asi by bylo dobré slyšet odpověď, kdy jsme vlastně zjistili, že tu stavbu se nepodaří dokončit. A tak se čekalo a čekalo. Pak tam bylo takových pár tvrdších povah, ti si vzali oranžové vesty a začali to organizovat sami. A protože přece jenom člověk je lékař, každý z nás, kdo je tady lékař, ví, že máme spoustu známých z různých... Proč toto říkám? Ty osobní zkušenosti jsou často nesmyslné takhle říkat. Pravidelně cvičíme, a záchranáři, kteří tady sedí, vědí, na různé kalamity. Připravujeme se na velmi nestandardní, nečekané situace, které, pevně věříme, že nikdy nenastanou. Bohužel tím, že byla v roce 1989 revoluce a přestali jsme poroučet větru a dešti, tak se ani nepodaří zabránit sněžení. Já jsem v opozici. Prostý opoziční poslanec. A nevíte, proč čekáte. Nevíte, co se děje. Nemáte žádné informace. Nic se neděje. No tak v mobilu víte, že čekáte. Nemyslím si, že má smysl peskovat pravidelně ministry dopravy. A neudělám to za to, že v době, kdy nasněží velké množství sněhu a je zúžený úsek, tak se vytvoří kolona. Vadí mi, že opravy nejsou plánované tak, aby v době, kdy se dá očekávat zhoršená dopravní situace, tak aby tyto opravy nebyly jaksi ukončené, nebo přerušené. To za chybu považuji. Nicméně za zásadní chybu považuji to, že takovéhle situace se stávají opakovaně, stávají se prakticky každý rok několikrát. Prostě měli bychom se bavit o tom, jak systematicky tuto situaci řešit. A pokud se nám toto podaří, tak si myslím, že prospějeme občanům naší republiky opravdu hodně. A to bych byl velmi rád.
Tyto naše peníze mělo Německo po 70 let k dispozici a mohlo s nimi úspěšně budovat prosperitu. Téma válečných reparací je zcela úmyslně zamlženo nepravdami, proto mi dovolte shrnout pár faktů. Tento fakt nám před týdny potvrdil i nový pan ministr zahraničí Petříček. Z Pařížské dohody vyplývá, že do reparací se nikdy neměl, a dokonce nesměl počítat majetek sudetských Němců zabavený v rámci a v důsledku jejich odsunu. Výše československých reparačních nároků činila podle našeho ministerstva v dobové měně 306 miliard korun československých. Profesor Jan Kuklík z Právnické fakulty Univerzity Karlovy uvádí - cituji: "V roce 1945 došlo jen k předběžnému vyjádření Německem způsobených škod. Německo vyplatilo v reálu tedy jen směšný zlomek." K tomu je třeba dodat, že uvedených 306 miliard nebyla konečná suma, protože v čase konání pařížské a později postupimské konference naše republika škody teprve sčítala. Pochopitelně, naši přední právní experti se shodují na tom, že náš nárok na odškodnění je stále platný a měli bychom ho vymáhat. Člověk by řekl, že každá země podepsala jinou dohodu, a pravda je, že české a německé texty, které připravovali Němci, se zřejmě lehce lišily, protože byly šité na míru publika dané země. Bylo by dobré, aby česká vláda vyčíslila spravedlivé nároky České republiky vůči Spolkové republice Německo a tyto nároky následně uplatnila. V tomto smyslu jsem také již směřoval dotaz na ministra zahraničí Petříčka. Pan ministr zahraničí mi odpověděl v tom duchu, že vlastně neexistuje orgán, kde bychom mohli žádat rozhodnutí válečné reparace, a vymáhat je prý otázkou politického rozhodnutí vlády, která by takový postup v žádném případě nepovažovala za šťastný s ohledem na jeho nepředvídatelné důsledky a na skutečnost, že by to narušilo celkové klima vzájemné důvěry panující v Evropě v posledním desetiletí. Z mého pohledu tohle není argument, ale výmluva. Nechápu, jaký k ní vede důvod. To, že je naším obrovským dlužníkem, nás přece naopak staví do daleko silnější role, než když poníženě o nárocích budeme mlčet a vzdáme se jich výměnou za drobky, které Němcům spadnou ze stolu, které hoduje 70 let za naše peníze. Pro ty, kteří na tohle neslyší, mám skvělou zprávu. Německo splatilo poslední část reparací z první světové války v roce 2010, a to dokonce skupině soukromých finančníků, kteří pohledávky skoupili. Ale tady přece nejde jen o Němce a Německo, ale hlavně o to, že ty peníze přece nepatří tady nám, ale našim předkům, které německý stát okradl, zotročil a vraždil. Při svém ústupu německá vojska za sebou nechávala doslova spálenou zemi. Po obsazení Československé republiky 15. března 1939 se Němci zmocnili velkých zásob surovin a potravin. Odvezli do Německa velké množství vozového parku včetně lokomotiv, vagonů, parníků a trolejbusů, vybavení laboratoří a uměleckých muzeí, knihy, obrazy, umělecké předměty, zařízení i nábytek. Němci nám kradli a ukradli, co jen mohli, včetně potravin. Využívali naše lidské i výrobní kapacity na samý okraj jejich konečného upotřebení. Ožebračili nás, týrali statisíce našich lidí v koncentračních táborech, byli odpovědní za smrt 360 tisíc našich spoluobčanů. Německo svůj dluh dodnes nesplatilo a je naší povinností žádat spravedlnost a náhradu maxima škod. Je vyloženě sprosté, když český dělník má třetinu co Němec a důchodce má ještě méně, a to i proto, že Německo si užívá peněz, které patří naší republice a jejím občanům. Přátelé buďme, ale dluhy si plaťme. Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zahájila jednání s vládou Německé spolkové republiky o vyčíslení a zaplacení válečných náhrad, které nám dluží německý stát podle mezinárodních dohod po druhé světové válce." A ještě jednou pro pana předsedu zopakuji návrh bodu. Navrhuji zařadit bod jako bod na dnešní schůzi po pevně zařazených bodech, a to s názvem Německé válečné reparace. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo.
Nemá smysl si hrát na to, že je poctivé trestat zaměstnance za nemoc.
Na plénu Senátu pak byl přijat návrh na zamítnutí. Ten návrh části 13. se totiž týká úplně něčeho jiného - rozvržení pracovní doby akademických pracovníků. Navíc úprava je vnímána jak věcně, tak legislativně jako velmi problematická. S tímto návrhem ani tehdy, ani teď nesouhlasilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, byť sněmovní tisk je samozřejmě podáván jako poslanecký návrh. Senát zhodnotil úpravu části 13. jako evidentní přílepek, který nemá ani příslušnou institucionální podporu akademické obce. S návrhem nesouhlasil také ani zástupce předkladatele, paní poslankyně Kateřina Valachová. Neuspěla dosud. Dobře víme, že nic takového nenastalo. Na to poukazovali i senátoři z vládní koalice. Za zaměstnance, a to se mnoho dnes nezdůrazňuje, nemocenské pojištění platí pouze zaměstnavatel. Senát však nakonec zvolil zamítnutí zákona. Nevidím jeden důvod, proč by stát měl na nemocenském pojištění takto vydělávat. Senát tedy návrhem na zamítnutí předložené novely vytvořil i určitý časový prostor k novému posouzení všech aspektů spojených s případným rušením karenční doby, a to včetně finančních dopadů i předpokládaného nárůstu vykazované pracovní neschopnosti. S tímto vědomím a předpokladem tedy Senát návrh zákona zamítl. Děkuji za pozornost.
Nemá zájem o vystoupení.
Já jsem poslanec ze Zlínska a jsem na to hrdý. A lidí ze Zlínska se to dotýká také. A to, že se máme skutečně věcně a odborně bavit o tom, jak situaci pomoci ve výborech, v podvýborech a potom přicházet s konkrétními návrhy, to je pravda. Ale ta situace nás nenapadla. V tu dobu na Vysočině prostě to omezení nemělo být. Prostě pluhy nemůžou být širší, než je to omezení! To přece dá rozum! A on žádný plán B nebyl. Ono se prostě spoléhalo, že nenasněží. Jestli tam ty tisíce lidí, kteří jsou i z mého Zlínského kraje, budou trpět, nebo nebudou.
Ještě přečtu nějaké omluvenky.
Já bych rád zareagoval na pár věcí, co tady byly řečeny. To znamená, říct, že bylo překvapeno, že sněží, je prostě... Jestli tady chceme vést tento typ debaty, tak to právě není ten věcný, o kterém se bavíte, že jste tady chtěli debatovat věcně. A ještě bych se vrátil k tomu, co říkal tady pan Gazdík. Za prvé, že má čtyřkolku, to jsme hrozně rádi, že to víme. A že čtyřkolka projede tudy, kudy neprojede kamion po těch jedničkách, to taky všichni víme. Takže říct, že on projel, takže není pravda, že tam byla kalamita. Pane poslanče, byla. Ať budete říkat cokoliv, tak byla. Já nejsem člověk, který studoval klimatologii, ale jestli vám z plus dvou stupňů to klesne na minus sedm během 20 minut a začne sněžit, tak tam prostě ta situace nastane. A k tomu vašemu hodnocení. Víte, já nemám potřebu říkat, co si myslím o vás. Vy možná v rámci toho, jak jste tady v té Poslanecké sněmovně už poměrně věčnost, tak víte, jak někoho provokovat. Mě to vaše hodnocení až tolik nebolí. Ale minimálně bych řekl, že z mého pohledu vám trošku chybí slušné vychování.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi pronést taky v tento pozdní večer pár slov k situaci, která už byla. Odpovězme si, a teď bez politické příslušnosti, kolik takových ministrů dopravy známe. Já si na žádného nevzpomínám. A řekněme si, proč tam nebyla. Ten aspoň měl tu čest, že teda šel pěšky. Co se týče situace, která nastala, já bych se velice rád jednou zabýval situací, že když nasněží, tak všechno bude v pořádku, nebude žádná havárie a žádná auta nebudou stát. To prostě je osud dopravy, která momentálně funguje v tom hustém provozu, který je. Tam nebylo zúžení, tam prostě boural kamion, protože sněžilo. Pět hodin stáli bez jakékoliv pomoci, že by tam někdo jezdil, policisté rozdávali pití, starali se o to. To je Německo, vzor dopravy, vzor situace, která je. Prostě přiznejme si, že základní problém českých dálnic je hustota provozu. Přiznejme si, že základní problém zimního období českých dálnic je nedodržování rychlosti a bezpečné vzdálenosti z toho pohledu dopravního! A ona tady bylo hodně zmiňována koordinace. Ale já se ptám - jak byli koordinováni správci silnic? Jak byli koordinováni policisté, dopravní policisté? A bohužel dálnice vede přes Vysočinu. Jak to tam funguje, když začne sněžit a my všichni víme, že ti kamioňáci prostě jezdí na těch letních gumách? Jak dopravní policisté, když začnou tyto klimatické podmínky hrozit, kontrolují, jestli nedochází k porušování dopravních předpisů? Jak policisté kontrolují, aby tam ty kamiony nevjížděly? Zesilují dopravní hlídky? Nebo je tam klidně pouštějí a čekají, že se to nějak samo projede, že prostě tam nic nenastane, co by zabránilo tomu provozu? Jak funguje údržba komunikace? Já bych se divil, vsadil bych se dokonce, že ta technika je stejná v počtech kusů na ten úsek. A ptejme se také, jestli to jsou schopni zajišťovat, nebo ne. Bavme se o tom, jak budeme koordinovat tyto postupy, aby ta dálnice opravdu fungovala. A to si můžeme tady přiznat, že ty velké firmy, které se účastní soutěží, neustále se objevují, jsou na blacklistech, potom z nich vypadnou, zase se ucházejí o zakázky, vždycky najdou nějakou cestičku, jak ty zakázky získat. Byla tady docela výrazná stavební krize, která teprve v poslední době polevuje. A v té stavební krizi tyto firmy začaly podrážet ceny, aby ty zakázky získaly.
On prostě nikdy nebude mít šanci na tu insolvenci dosáhnout.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, prostřednictvím vaším k panu Juříčkovi. Jednak ne pro každého je oddlužení. Povoluje soud. Musíte splnit podmínky, kterými do nich vstupujete.
Pan poslanec Ferjenčík, po něm pan poslanec Výborný. Máte slovo.
On to řekl kolega Farský víceméně za mě.
Pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Pane kolego, máte pravdu, že ten vstup je jiný u sněmovní a senátní verze. Pouští. A samozřejmě pokud tady vznikne konsenzus na tom, že i toto z toho zákona v příštích měsících chceme vyndat, tak já se tomu vůbec nebráním. To je celé. Čili není to tak, že podle sněmovní verze se lidé do osobního bankrotu nedostanou a podle senátní ano. To je jedna věc. Zmiňoval jste mladistvé, kteří jsou v dluzích, kteří jdou do života s exekucí na krku.
Pan předseda Chvojka.
Snad se vejdu do dvou minut. Proti hlasovali jenom zástupci ČSSD, a abych byl férový, tak Piráti.
Děkuji. S faktickou poznámkou ještě vystoupí pan poslanec Nacher.
Já jsem se snažil být kultivovaný a beru si k srdci i slova pana Farského, abychom nevysílali odsud nějaké informace, které nejsou pravdivé, a tím nemystifikovali. Ale to samé v tom případě platí, aby se toho opravdu drželi všichni. To je ten návrh Senátu. A to si myslím, že přece férové není. Spravedlivé to není taky.
Máte slovo.
A proto je i tato část senátního návrhu podle mne pochopitelná a obhajitelná a smysluplná.
Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Kalouska. V rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Langšádlová, připraví se paní poslankyně Váchová.
Na hlasování jsme připraveni. Jste všichni odhlášeni. Nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Máme nastavený potřebný počet hlasů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.
Ano, stát zanedbal možná stavební dozor, možná měl na to více dbát a upravit si smlouvy. Jak fungují ty stavební komory a všichni, na které se rádi odvoláváme jako na ty odborníky, kteří by tady měli být, a my jsme přece jenom ti hloupí politici a ti odborníci by měli fungovat? Jak tyto orgány, které mají různé ty komory a další, fungovaly v té době a upozorňovaly na to, že dochází k porušování, že nedodržují stavební postupy a další věci? Jak je možné, že firma - řeknu to jméno - Geosan, která je jedním z těch postižených v tom konsorciu tří firem, tyto zakázky dostává a v rámci stavby, která je sledovaná, úsek Nebory, který by měl napojit na frýdeckou dálnici třineckou dálnici nebo komunikaci dálničního typu a výpadovku směrem na Slovensko, jak je možné, že ty firmy odstupují od těch zakázek? On pochází z jedné z těch firem, stavebních firem. Nevím, jak dalece, možná je v té hraně, z té druhé strany, že vnímá tady tyto postupy. Vyhrály tu zakázku a prostě s ní rezignují, a my ji dělat nebudem, protože ta cena, kterou jsme vysoutěžili, my za ty peníze to prostě dělat nebudem... Prostě za posledních třicet let v této zemi svoboda podnikání překročila únosné meze toho, co ten stát je schopen tolerovat. A tady musí nastat restrikce státu. A je úkolem státu a je úkolem politiků, aby nastavili parametry, aby to mohlo fungovat. Prostě bavme se o tom, že jsme něco zanedbali a kde je ten problém. Jsou tady návrhy usnesení, které nám předkládají iniciátoři dnešní schůze. Když se podívám na první návrh - usnesení kolegů pirátů. Je tady někdo, kdo si myslí, že ta firma, která tu práci dělala, ji dělala dobře? Je tu někdo, kdo si myslí, že je v právu ta firma? Opravdu vnímáme to, že tady zaznělo - teď pardon, ono to není v usnesení, ale ten nápad s dálničními známkami. V úseku, ve kterém se opravuje, nebude poplatek za dálnice. To mi zkuste, navrhovatelé, vysvětlit. Ale všichni ostatní, kteří tam musí cestovat a jedou tam vícekrát za rok, prostě nemají jinou šanci, než si tu roční koupit. To teda nevím, jakou výhodu to bude mít pro ty občany. To bych rád slyšel od předkladatelů tohoto návrhu. Padl tady návrh plošného zákazu. Máte pocit, když jezdíte po dálnicích, že by řidiči kamionů jezdili nějak lépe a brali ohled na ostatní řidiče a ostatní dopravu? Já se bojím, že ne. Nebo máte jiné řešení? Já mu budu držet palce, ať se mu to povede, ale držel jsem ty palce všem ministrům před ním a bohužel byl jsem zklamán. A možná ty palce zůstanou v těch pěstech, když mu je držím.